Jak už jsem řekla, je absolutně jasné, že ten letošní školní rok nebude běžným školním rokem, a proto zejména směrem tedy prvním, druhým třídám, devátým třídám a maturantům a také tedy budoucím studentům, kteří budou usilovat na učilištích o závěrečné úspěšné zkoušky, dlužíme to, abychom řekli, jak bude příprava letos probíhat.
Požádám kolegu Bláhu o posečkání, s přednostním právem se přihlásil ministr Robert Plaga a potom Radim Fiala. Pane kolego, posečkejte, prosím, přednostní právo pana ministra školství. Máte slovo, pane ministře.
Rychlá reakce. Já bych chtěl říct, že zavření prvních stupňů je bezprecedentní krok. A já jsem rád. A chápu, že se zase objeví maily a dopisy, že jsou mateřské školy otevřené. Ale co se týká těch výtek a výhrad, které se z mateřských škol ozývají, tak bych chtěl na těch pár podnětů reagovat. Co se týká nezjišťování statistiky a dalších věcí, není to pravda. Co se týká respirátorů, znovu opakuji a budu to opakovat donekonečna klidně, vybavení škol, školek, školských zařízení respirátory je primární záležitostí jejich zřizovatelů. To neznamená, že stát nemůže přispět, a také přispěl. Mateřské školy tak dostaly, nebo byly součástí té dodávky téměř 3 milionů respirátorů, které směřovaly do naší vzdělávací soustavy nad rámec toho, co mají - a častokrát tak činí - dělat zřizovatelé. Je to skvělé, ale je to jejich povinnost.
Prosím, máte slovo.
Měl jsem také připraveno to, co chci říct. Chtěl jsem diskutovat - a nemám s kým. Přichází vláda, aby požádala o prodloužení nouzového stavu, a my zde nemáme ani premiéra, ani ministra zdravotnictví, nikoho, kdo by na naše otázky dokázal relevantně odpovědět. Víceméně je to o tom, že každý, kdo zde vystupuje, tak mluví do zdi. Protože položí otázky, řekne si, co potřebuje, ale odpovědi se stejně nedočkáme. To je to, co poškozuje veřejný prostor. Ale my to zvládneme, vládě navzdory. My to zvládneme, protože se dokážeme chovat slušně, dokážeme se chovat lépe jako tato vláda.
První je paní poslankyně Olga Richterová, které předávám slovo a kterou zároveň požádám, jestli by se mohla stát zpravodajkou tohoto bodu.
Děkuji za slovo. Ráda se stanu zpravodajkou tohoto bodu. Současně bych ráda poděkovala panu ministru Plagovi, že umožňuje jednání dnešní Sněmovny. Na tom chci ukázat tu smutnou situaci, ve které jsme se octli. Já vím, že je tady souběh s tiskovou konferencí pana nového ministra zdravotnictví, ale chci upozornit, že opravdu není v pořádku, že jako kontrolní orgán zvolený občany této země nedostaneme odpovědi. Takže mluvíme tady o prodloužení, které my navrhujeme, 20 dní od dnešního data. To je 20 dní dalšího vývoje, o kterém bychom rádi vyhodnocení opatření, fungování, složení účtů, tak jak jsme byli zvoleni, aby se to v této Sněmovně dělo. A těchto 20 dní považuji za naprosto odůvodněných, rozumných a v pořádku. Potíž je v tom, že nepřítomná vláda s výjimkou jednoho pana ministra bude chtít k tomu navrch ještě dalších 15 dní. A na tom chci ukázat, že přece nejde, nejde chtít takovou velkorysost, a přitom nemít pravidelnou platformu pro jednání se Sněmovnou, s parlamentními stranami, zapojení všech parlamentních stran do Ústředního krizového štábu, jasné informování způsobem, který bude ukazovat ano, bereme vás vážně, protože jsme v krizové situaci a všichni společně zastupujeme občany naší země. Na takové platformě, ať už by to byl krizový štáb, či pravidelná jednání, bychom mohli věcně probrat návrhy, které nyní musím přednést tady. Ale jenom chci upozornit, že ve skutečnosti, kdyby vše fungovalo způsobem, který by dával smysl, maximální zapojení kvůli krizové situaci, tak bychom toto řešili na nějakém jiném druhu jednání. K tomu nedostatku zdravotníků, který je klíčovým problémem našeho zdravotního systému v tuto chvíli, se vyjadřoval pan nový ministr. Odůvodnění: Takový příspěvek na hlídání dětí pro rodiče malých dětí by jasně motivoval zdravotnice, lékařky, zdravotní sestry na rodičovské dovolené, všechny ty, kteří vědí, že v kolektivním zařízení je bohužel vyšší riziko nákazy, a když jsou to ve školce děti zdravotníků, tak se smíchají a je opravdu veliké riziko, že se tam nakazí. A současně jde také o lidi, jejichž děti jsou příliš malé. Příliš malé na to, aby je rodiče chtěli dát do kolektivního zařízení. To je klíčové doporučení. Už ho má v rukou pan ministr Blatný. Zasílali jsme ho všem předsedům poslaneckých klubů. A jde i o to, že by bylo potřeba, aby k této dobrovolné pomoci vláda motivovala nejenom tím finančním příspěvkem, ale i koordinací. Doporučovali bychom vznik databáze, která by propojila ty zdravotníky, kteří by měli zájem dočasně vypomáhat, a zdravotnická zařízení, která potřebují pomoc. Stejně tak doporučujeme řešit, aby se toto vypomáhání započítalo do specializačního vzdělávání.
Požádám kolegu Václava Klause o posečkání. S přednostním právem se přihlásil pan kolega Jan Chvojka jako předseda poslaneckého klubu ČSSD.
Hezké páteční odpoledne, kolegyně, kolegové. Co se týče poslaneckého klubu ČSSD, tak si myslím, že to stanovisko ode mne nemůžete čekat jiné, než že poslanecký klub ČSSD logicky jako klub vládní strany podpoří prodloužení nouzového stavu. To znamená o 30 dnů, do 3. prosince tohoto roku.
Děkuji panu poslanci Janu Chvojkovi.
Dobrý den, dámy a pánové, seznámím vás se stanoviskem Trikolóry k nouzovému stavu. Trikolóra nepodporuje vládní opatření. Když se podíváme na mapu, tak virus je rozlezlý po celé republice. Dávno neplatí, že Praha je nejnakaženějším místem. Čili co z toho se dá vyvodit? My se prostě bytostně domníváme, že umrtvování společnosti není řešením. Podobná situace jsou mateřské školky. Já se toho chvíli budu držet jakožto dlouholetý pedagog. Nedělám si iluze, že tady nějaká většina schválí nějaký nouzový stav. Jak to souvisí s potlačením šíření viru? Tak v takovéhle době se mi trošku zdá, že žijeme. Protože na nulu se nedostaneme stejně, ten virus tady nějakým způsobem bude, jako jsou jiné nemoci.
Děkuji panu Václavu Klausovi. A nyní bude mít slovo Martin Jiránek, připraví se Stanislav Grospič.
Dobrý den, kolegyně, kolegové, chci zareagovat na pana premiéra. Ten ve svém projevu zdůraznil restart ekonomiky založený na transformaci průmyslu, energetiky a dopravy a připojil informaci o plánu obnovy postaveném na digitalizaci, chytrých investicích, posílení vědy, vzdělávání a trhu práce. Jenže tady máme oblast, která je nejpostiženější současnou krizí, a která v této krizi trpí nejvíc, a tou oblastí je cestovní ruch. Příjem z cestovního ruchu do státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů byl v roce 2019 125 miliard korun. Propad na rok 2020 se počítá o 78 miliard, takže z cestovního ruchu půjde do rozpočtu letos místo 125 miliard méně než 50 miliard. Cestovní ruch je tedy na tom opravdu kriticky a bude třeba hodně práce ho nějak rozumně obnovit. A působí na mě velmi špatně, když v celém plánu obnovy, kde je pro pocovidovou obnovu hospodářství připraveno 180 miliard korun, není o cestovním ruchu ani slovo.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Víme, že tady leží návrh na prodloužení nouzového stavu na 30 dní. Vycházím z praktických zkušeností, které zažila Česká republika na jaře a které jsme si prožili i v létě. Nechci se teď nikoho dotknout a prosím vás, berte to obecně, nikoliv konkrétně na jednotlivce, to, co tady zazní, a to, co tady řeknu. Byla to pravicová opozice. Byla to pravicová opozice, která tvrdě požadovala, aby se co nejrychleji rozvolnila opatření, která byla na jaře přijata. Aby se co nejrychleji společnost vrátila k normálu.
A jak říkám, pokud by měli důchodci důstojný stabilní příjem po celou dobu penze, tak samozřejmě nebudou závislí na nějakých mimořádných přídavcích. Nikdo, kdo si odpracoval povinná léta, by neměl žít pod hranicí chudoby. To je naše morální povinnost vůči našim seniorům. A platí to i pro invalidní důchodce. Stejně tak by neměl žít pod hranicí chudoby nikdo, kdo žije slušným a řádným životem. Tedy v principu není potřeba tak rychle navyšovat nejvyšší důchody, ale je třeba systémově zvýšit ty nejnižší důchody. Za ty se opravdu nedá v dnešní době vyžít. Stát to, co by na jedné straně vydal uzákoněním našeho návrhu SPD na minimální důstojný důchod, na druhé straně ušetří na sociální pomoc těm nejchudším důchodcům. Mluvím o důchodové reformě. Pan premiér nedávno na ústní interpelaci naší poslankyně Lucie Šafránkové, která se týkala právě kroků jeho vlády ve vztahu k důchodové reformě, odpověděl, že v podstatě žádná důchodová reforma nebude. Takže to je odpověď této vlády hnutí ANO a ČSSD. Prostě žádná důchodová reforma nebude. A my všichni víme, že nebude, protože ani za sedm let jste ji nedokázali připravit. A hlavně ty výstupy zůstaly pouze na papíře. Nemají žádné věcné a legislativní pokračování. Výmluvy na epidemii koronaviru v této souvislosti neobstojí. Jsou to ty jednorázové valorizace, jednorázové přídavky. Ty my samozřejmě vždycky podporujeme, protože znova říkám, lepší něco než nic. A píše se tam: "Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky. Podstatou důchodové reformy bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů na tento účet. Proto bude změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu." To jsou slova a sliby této vlády. Cituji pana premiéra: "Já nevím, co je to důchodová reforma. Já vím, že budeme zvyšovat důchody." Konec citátu. Tak myslím, že každý posoudí, že není jednoduché se v tom vyznat. Já se v tom samozřejmě vyznám, protože když to shrnu, slíbila se důchodová reforma, ta tady není. Trošku mě zarazilo tedy, že pan premiér řekl, že ani neví, co je to důchodová reforma, když si to sami napsali do programového prohlášení. Ale klíčové otázky zůstávají nezodpovězeny. Vůči současným, ale hlavně vůči budoucím seniorům a vůbec vůči všem plátcům daní a povinných pojistných odvodů je to krajně neseriózní. Na udržitelnost důchodového systému. A všechny tři varianty jsou pro SPD zcela nepřijatelné. To znamená, buď zvyšovat daně, anebo zvyšovat věk odchodu do důchodu, nebo sem brát migranty. Jak říkal ostatně Bohuslav Sobotka, je to tři roky zpátky, v televizi říkal, že porodnost by chtěl nastartovat přijímáním migrantů. Je připraveno na tuto diskusi. Máme zpracovanou důchodovou reformu. To je ten problém. Takže my jsme připraveni na tom pracovat.
Ten třetí se týká - prověřit možnost připravit jednotný portál pro registraci dobrovolníků a poptávky jednotlivých krajů a institucí spravovaný Ministerstvem zdravotnictví. Je to možnost, aby ta koordinace, ta výzva mohla jít celorepublikově, ta nabídka lidí, kteří mají třeba dvě bydliště, mohla jít jednotně. Bylo by to ideální a přáli bychom si, aby to náš stát zvládl. Bod čtyři - zapojit studenty přírodovědných a biomedicínských oborů mimo lékařské fakulty právě do odběrových kapacit a do testování, bonifikovat tyto studenty stejným způsobem jako mediky. Laboratoře proti koronaviru mají totiž hotovou celou infrastrukturu, vše, co by bylo potřeba. To by byl bod čtyři, jak ulehčit profesionálům v oblasti odběrů a laboratorních analýz. Tento pátý bod by umožnil, aby řada případů zůstala v sociálních zařízeních, a zase by to odlehčilo nemocnicím. Je to bod opřený o zkušenosti ze zahraničí, o konzultace opět se zařízeními u nás. Ta podpora pořízení oxygenových koncentrátorů a zdravotních odsávaček je něco, co bych si přála, aby ministerstvo také velmi zvážilo, a je to něco, co by znamenalo skutečné funkční propojení sociálního a zdravotního systému. Proto bych velmi apelovala na nového pana ministra a paní ministryni Maláčovou, také bohužel nepřítomnou, aby se k tomuto sešli, aby opravdu řešili účinné způsoby nejenom ochrany a prevence, ale potom i možného řešení v rámci těch domovů pro seniory. Ještě jednou, předkládáme tedy za Piráty komplexní návrh usnesení. Já jsem představila body 1 a 2 a ten bod 2 byl členěný na pět oblastí: poskytnout jednorázovou odměnu; za páté zvážit ty oxygenové koncentrátory a zdravotní odsávačky do domovů pro seniory.
Další v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák, kterému tímto dávám slovo.
Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Protože pokud chceme skutečně nad pandemií zvítězit, nesmíme zároveň uvrhnout zemi do ekonomického pravěku. Tedy to slovo zvítězit beru spíše v uvozovkách, především se musíme naučit s tím virem normálně fungovat. Současná opatření vlády jdou však totiž trošku odlišným směrem. Proto navrhujeme sérii několika usnesení i pro záchranu maloobchodních prodejen, které za jasně daných podmínek mohou vlastně nadále fungovat. Vlastně o lepší propagaci aplikace eRouška opakovaně hovoříme od srpna, a až v říjnu - a to beru jako pozitivní věc - došlo alespoň k rozesílání plošných SMS zpráv se žádostmi o její instalaci. Stejně tak jsme posílali už 3. září Ministerstvu zdravotnictví otevřený dopis s náměty, jak tuto aplikaci bonifikovat, a to včetně příkladů z jiných zemí, kde tomu tak je a u obdobných aplikací to tak provádějí. Dovolte mi tedy zmínit sérii usnesení za tuto oblast: Poslanecká sněmovna Poslanecká sněmovna konstatuje, že zavřením prodejem obuvi, papírnictví, elektro, oděvů, sportovních potřeb a dalších maloobchodů za současného ponechání velkých hypermarketů s tímto sortimentem v provozu vznikla neopodstatněná disproporce v tržním prostředí, která vede k decimaci živnostenského stavu, zvýšení koncentrace lidí v prodejnách a vyššímu riziku nákazy. Nepřípustné je zavírání provozoven podle celkové velikosti, ale je nezbytně nutné regulovat počet zákazníků na provozovně. Ukládá vládě České republiky
Jsou to živnostníci, firmy, zaměstnanci podniků, které jsme zavřeli nebo kvůli opatřením musely omezit svou činnost, rodiny s dětmi, samoživitelky - všem těm jsme pomohli. Jistě pochopíte, že se v téhle době nemůžeme vykašlat na jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, a to jsou důchodci. Někteří se i přesto diví, proč chceme důchodcům přidávat, vždyť přece o nic nepřišli. Tak dovolte, abych ještě zopakovala několik faktů a čísel. Téměř milion seniorů má důchod pod 14 tisíc, přičemž průměrný důchod pak vychází na 14 448 korun, a to přes všechna ta rekordní navyšování našich vlád. Každý rok se přidává seniorům, nebo naše vláda přidává nad rámec zákonné valorizace. Protože je tento rok pro seniory stejně jako pro všechny ostatní mimořádně tvrdý, zvolili jsme mimořádný jednorázový příspěvek. Někteří z vás možná budou argumentovat tím, že to má přece pokrýt valorizace.
Já nechci jmenovat konkrétně. Prosím opravdu o klid.
Někteří z vás budou argumentovat tím, že to má přece pokrýt valorizace. Uvědomte si ale, že letošní rok je jiný a senioři museli nad rámec toho, co běžně kupují, pořizovat další věci, aby se chránili - roušky, dezinfekce, více čisticích prostředků, vitamíny a další doplňky stravy. Ono to ale něco stojí. A jistě chceme všichni seniorům a seniorkám pomoci. Přidáme nejenom seniorům, ale všem důchodcům, tedy invalidním důchodcům, vdovám a vdovcům, nebo dokonce i sirotkům. Co se týká průběhu výplaty jednorázového příspěvku, tak ten princip je jednoduchý. Nárok mají všichni, kdo v listopadu pobírali důchod nebo o jeho výplatu od listopadu včas požádali. Česká správa sociálního zabezpečení ho automaticky vyplatí. Příspěvek dostanou senioři celý, nedosáhnou na něj exekutoři, nebude se tak započítávat nárok na sociální dávky a ani nebude podléhat dani z příjmů. A pokud chceme seniorům opravdu pomoci, potřebujeme jednorázový příspěvek schválit a vyplatit rychle. Dovolte tedy, abych se krátce vyjádřila k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Návrh už nepočítá pro zvýšení důchodu s podmínkou dosažení 85 let, ale nahrazuje ji podmínkou uplynutí 25 let od první splátky důchodu. V 85 letech by jako dnes dostali tisíc korun navíc jen ti, co přestanou pracovat a odejdou do důchodu předčasně. Návrh navíc není napsán dobře. Zásadně totiž zasahuje do zákona o dani z příjmů. Tento sněmovní tisk vláda a stejně tak Komise pro spravedlivé důchody zamítla. Jedná se o návrh, klasický návrh daňové asignace. Návrh vůbec neřeší pomoc seniorům. Není to ale o tom, že nechceme pomoci rodinám s dětmi. Naše vláda prosadila ošetřovné, covidovou mimořádnou okamžitou pomoc a vyjednáváme o zásadním navýšení přídavku na dítě. To by měla být ta systémová pomoc, která pomůže všem rodinám s dětmi, které mají buď propad životní úrovně, nebo snížené příjmy. Pozměňovací návrh pana poslance Martínka. Pan poslanec Martínek předložil pozměňovací návrh pod písmenem E na dílčí zvýšení sazeb za práci po vzniku nároku na starobní důchod v zákoně o důchodovém pojištění. Navíc tento návrh by reálně zvýšil ocenění za práci v důchodu zhruba o několik desítek korun a to pracujícím seniorům opravdu nepomůže a nikoho dalšího v důchodovém věku k práci nemotivuje. Pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka. Pan poslanec Ferjenčík předložil dva pozměňovací návrhy. První se netýká projednávaného příspěvku, ale změny termínu zvyšování. Pan poslanec navrhuje vyplácet důchody všem důchodcům ve stejný den, a to první den v měsíci. To by ale naprosto zkomplikovalo výplatu stovek tisíc důchodů.
Koho jsem tedy uznávat nemohl nikdy, to byl minulý pan ministr Prymula. A divím se, že hlavně tady zástupcům demobloku nevadilo, že tenhle člověk byl v brutálním střetu zájmů. Nebyl schopen si obstarat bezpečnostní prověrku na místo náměstka, ale na funkci ministra zdravotnictví to nepotřeboval. Takže za mě už tenhle člověk byl nevěrohodný a nikdy jsem mu nevěřil. Dodržujte pravidla! Nejezděte nikam! Nikdo z mé rodiny ani já jsme nikde letos v zahraničí nebyli. Seděli jsme doma. Pan premiér odletěl na Krétu. Seďte doma!" Já osobně, letos jsme měli naplánované tři svatby. Deset lidí na pohřbu. Máme plné supermarkety. Nikdo to neřeší. Bohoslužby to samé. Nechápu tady ta omezení. Včera jsem se dočetl, že Světová zdravotnická organizace víceméně přiznala, že to žádná pandemie není, že to je prostě chřipka, možná s nějakým těžším průběhem.